Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Jenom krátká noticka na to, co říkal pan kolega Zahradník.
Protože já jsem jasně řekl ve vystoupení, že to není spor Ministerstva financí a MMR. Co vy tady děláte, hlavně pan Kalousek? Potom nám Evropská komise zastavila čerpání. Tak si vzpomeňte, že nám zastavila. A proč nám zastavila? No protože auditní orgán byl pod politickým vlivem, a jsou to peníze Evropské unie. Ne naše. Za účelem zachování této nezávislosti není možné, abych prováděl takové posouzení, které by vyústilo ve změnu výsledku předběžného auditu. Nebo jste chtěli, abych já do toho zasáhl? To je nezávislý audit, dokonce ten auditor je nezávislý. Ani Wagenknecht nebyl ten auditor. Je to pod ním. Znovu opakuji, je lež, není to spor Ministerstva financí a MMR. Vy tady máte spor s Evropskou komisí. Vy tady říkáte, že auditní orgán, který pověřila Evropská komise, aby hlídal peníze Evropské komise, vy říkáte, že já to mám hodnotit? Já to nebudu hodnotit, protože na to nemám právo. Tak pokračujte. Ten monitorovací systém, ano, já nevím, jestli byl cinknutý, nebo nebyl cinknutý. Tak si vzpomeňte, jak to bylo. Já 11. května mám s komisařkou schůzku. Nemám s tím nic společného. Že jsem měl ovlivňovat audit?
Eviduji tři faktické poznámky. První pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Fiala. Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím panu ministrovi Babišovi. Pane ministře, teď jste si nejenom z nás, ale z celé veřejnosti dělal legraci tím, co jste tady říkal. To za prvé. Za druhé, ten zákon jsem psal, řada z nás ho tady schvalovala, tak víme, komu je ten auditní orgán podřízen a komu odpovídá. Ano, metodicky auditní orgán musí dodržovat metodiku Evropské komise, které zasílá audity. Jestli jsou tam ovšem lidé morálně, eticky a profesionálně na výši, jestli ty standardy skutečně dodržují, jestli se při vypořádání připomínek chovají tak, jak se chovat mají, za to odpovídáte vy, protože ministerstvo je monokratický orgán, a vy to ministerstvo řídíte! To nemáte pravdu. Vy jste odpovědný za to, jakým způsobem auditní orgán vypořádal nebo nevypořádal připomínky s Ministerstvem pro místní rozvoj. Ale ta odpovědnost je vaše a přestaňte něco svádět na Evropskou unii!
Před nějakým časem jeho náměstek zpochybnil sazbu PRIBOR - on za to nemůže. Může za to pravicová opozice, která není dva roky ve vládě, která tady dohromady má nějakých 40 poslanců, ale my jsme vinni za to, že Sobotkova vláda nedokáže připravit všechno tak, abychom mohli čerpat evropské fondy. To je absolutní nehoráznost!
Kdo je proti?
Děkuji, pane předsedající. V případě tak závažných zjištění je běžnou praxí u jiných auditů, že příslušný orgán finanční správy provede svoje šetření, na jehož základě stanoví konečnou, zákonem vymahatelnou korekci. V případě, že je podezření na trestný čin, pak se automaticky podává podnět i na policii. Evropská komise má k dispozici i plné stanovisko MMR. Dovolte mi konstatovat, že vláda toto rozhodnutí odsouhlasila jako záložní variantu pro případ, že by nebyl zajištěn způsob, jak zachovat spolufinancování z evropských fondů. Co je momentálně klíčové z hlediska zajištění možnosti vyhlašovat výzvy v nejbližších týdnech ze strany řídicích orgánů, je funkčnost systému.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se také ráda vyjádřila k této informaci, která byla mimořádně zařazena na dnešní jednání Sněmovny. Já bych chtěla zmínit, že včera byl schválen první operační program OP PIK, operační program Podnikání pro inovace a konkurenceschopnost, i přes to, co se děje s monitorovacím systémem. To znamená, že vláda, naši úředníci, ale i my, nejvyšší představitelé resortů, se snažíme maximálně komunikovat s Evropskou komisí o našich snahách, schvalovat operační programy. To, že včera byl schválen první operační program, je pro nás opravdu velice, velice pozitivní zpráva. Já zde jednoduše zmíním, že pokud by nebyl systém monitorovací, tak nejsou fondy a proč. To znamená, že vše bude jednotné. Včetně jednotného centrálního monitorovacího systému. Vzhledem k tomu, že všechno se centralizuje, všechno spadá pod tento jeden monitorovací systém. Ministerstvo pro místní rozvoj v tuto chvíli garantuje, že monitorovací systém je funkční. Tento systém byl uveden do ostrého provozu již před několika měsíci.
V tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do všeobecné rozpravy.
Děkuji, pane předsedající. Nebudu zdržovat, ale když poslouchám to, jak nám tady ministr financí říká, že neřídí Ministerstvo financí, teď si tato dvě ministerstva přehazují jednotlivě tento horký brambor, tuto odpovědnost, tak možná nejsem jediný v této místnosti, kdo si vzpomněl na předvolební heslo hnutí ANO, které říkalo: Jsme schopný národ, jenom nás řídí nemehla. Pane ministře, svatá pravda.
Nyní tedy s přednostním právem paní ministryně, požádám ji o vystoupení v rozpravě.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já budu reagovat teď prostřednictvím pana předsedajícího na pana poslance Laudáta, který se ptá, co vlastně bylo odesláno do Bruselu. To, co my jsme obdrželi nyní, my jsme obdrželi první draft 19. 3., v ten den, kdy k nám přišla i ta protikorupční policie. To jsme se vyjádřili, to je ta naše reakce. Čili abych rozdělila ty dvě části, i to období, kdy my jsme dostali o několik dní navíc, my jsme je nepotřebovali využít, ale my jsme je nedostali u té finální zprávy. Já bych tady opravdu chtěla potvrdit slova pana ministra Babiše. Není to spor mezi našimi ministerstvy. Všichni máme, nebo většina z vás, nebo někteří vaši kamarádi, nebo vaše okrsky mají zkušenosti s tím, že nebylo dovolání vůči názoru auditního orgánu. Kdyby se jednalo o nějaký menší projekt a my jsme tam nenašli taková závažná pochybení u auditní zprávy, tak nenapíšeme tu stížnost. Ale vzhledem k tomu, že jde o monitorovací systém, a když ten systém nebude, tak nebude těch 650 miliard - a tady tím odpovídám na to, proč já jsem uspořádala ten tiskový brífink. A já musím jako řádný hospodář, jako statutární orgán Ministerstva pro místní rozvoj, konat podle zákona o majetku státu. Čili nezvyšovat státní schodek, informovat o tom vládu, a vláda mi udělila mandát, abych s tím pokračovala dál - ze státního rozpočtu. Já znovu opakuji, že stát nebude platit těch 252 milionů korun, což je vyčíslená korekce ze strany auditního orgánu. To, co bude vyčísleno, k tomu má poslední slovo finanční úřad a především Evropská komise. Protikorupční policie velice často je na Ministerstvu pro místní rozvoj. Já jsem zajistila maximální spolupráci, součinnost všech relevantních osob. Nicméně my, já i hnutí ANO i vláda, se tomu prostě musíme postavit čelem. Stalo se, stalo, audit našel pochybení. Já je tady jenom ve stručnosti vyjmenuji prostřednictvím pana předsedajícího vůči panu poslanci Černochovi i Laudátovi. Chtěla bych zde ještě zmínit, že v médiích se objevuje jedna věc. V médiích se objevuje, že my jsme, nebo MMR v té chvíli, v roce 2012, obdrželo dvě nabídky. To není pravda! My jsme obdrželi sedm nabídek. Sedm nabídek na pořízení monitorovacího systému. Ty se vyhodnocovaly a na základě hodnoticí komise to vyhrála stávající společnost, stávající dodavatel. Čili toto jsou klíčová pochybení, která říkají vlastně výstupy toho auditu. Samozřejmě je tam pochybení i z toho, že auditní orgán říká, že některé části zakázek jsou předražené. Ale to musí vyhodnotit finanční úřad a následně Evropská komise. Já nemůžu říct, kdo je viníkem. Ani pan ministr Babiš to nemůže říct. Takže by nám také mohla rozjet arbitráž. Postavilo se za to spousta parků, vědeckotechnických parků, silnic, cokoliv. Pokud by se zastavil ten systém na základě toho, že prostě já nemůžu jet dál s tím dodavatelem, tak se tam nedají dávat první výzvy. Nedá se tam dávat vůbec nic. A my teď jsme tak daleko, že první výzvy by měly být do měsíce. Minimálně z OP PIK, který už je schválen. A to je pro nás velice příjemná zpráva. Nicméně poslední slovo má Evropská komise.
Nyní s faktickou poznámkou je zde pan předseda Kalousek.
Jen velice stručně. Ale prosím pěkně, auditní orgán je součást jakého ministerstva? A šéfa té auditní jednotky jmenuje kdo? Samozřejmě ten, kdo vede to příslušné ministerstvo, což je ministr financí. Prosím vás, nezkoušejte namlouvat veřejnosti, že auditní orgán se odpovídá Evropské komisi. Politickou odpovědnost má ministr financí, tak jako politickou odpovědnost na MMR máte vy, paní ministryně. Nemůže to být křížem.
Proto se rozhodli to v Americe řešit. Nikomu to nevadilo. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já si ho vážím už tak jako člověka, jako lékaře a myslím si, že to řekl správně, co tady v těch emocích v podstatě nebylo řečeno. Opravdu naše zdravotnictví potřebuje základní strategii, kterou za 25 let nikdo nebyl schopen vytvořit. Pojďme ji vytvořit. Ale to musí být napříč, to není otázka koalice, to musí být i otázka opozice. Musíme to udělat všichni dohromady. Nemluvme o tom, prosím vás, jenom a pojďme ji vytvořit. Protože nejde o lobbování za farmaceutické firmy, ale jde o to posílit práva pacienta, aby měl k dispozici základní a plně hrazený lék. A toto má být lobbování za farmaceutické firmy! A musím ještě říct, že jeho ponaučení, že nebudu mluvit, si neberu k srdci.
Děkuji za slovo. Nemocnice, které patřily krajům, se mnohdy - a jsou na periferii, potýkají s obrovskými finančními problémy. Jsou tam rozdílné ceny úhrad a další a další věci, o kterých se můžeme bavit. Ale přesto, když jsem se díval a je mně - na jedné straně jsem velmi rád, že Zlínský kraj je tak velmi zdravý, protože máme nejnižší náklady na pojištěnce a na léčení oproti jiným. Ale přesto doplácíme na to, že jsme jakoby na druhé straně republiky. Takže já si myslím, že tady je potřeba jednoznačně udělat reálné úhrady. Nemocnice, které šetří a jsou efektivní a ekonomické, tak aby z toho měly benefit. A to je věcí zakladatele.
S další faktickou poznámkou paní poslankyně Marková. Prosím, paní poslankyně.
Rozdíl mezi těmi minulými volebními obdobími, kdy tady vládla pravicová koalice, a dnešní situací je v tom, že TOP 09 a ODS ve svém volebním programu jasně deklarovaly, co ve zdravotnictví chtějí. Bohužel je to tak. Takže v tom je ten rozdíl. Vy, současná vládní koalice, jste mluvili úplně jinak, než teď děláte.
Dámy a pánové, já jsem vám upřímně vděčný, že se tak věnujete problematice zdravotnictví. A já nedeklasuji vůbec nic z toho, co zde zaznělo. Ale když se hovoří o černých dírách, tak ono to není jenom o té ekonomice. Ono to zdravotnictví, jak už jsem to tu říkal opakovaně, jako každá mince má dvě strany. Na jedné je zdravotnictví a na druhé je ten pacient. A jelikož jste všichni politici, tak si přiznejme, ač to bude velmi nepopulární, že na tu stranu, na které je pacient, se nerado před volbami sahá. Změnili jsme systém vzdělávání lékařů, změnili jsme systém vzdělávání sester. Budu vám vděčen, když toto vezmete na zřetel. To je vše a přeji vám hezký den.
Děkuji za slovo. Já musím na margo předřečnice poslankyně Markové říci, že ODS přece nikdy nebyla proti solidaritě uvnitř zdravotnictví, naopak.
My tady máme prostě mraky tabulek, hřbitovů dat a žádné informace, které by mohly sloužit jako informace pro zásadní rozhodování. To v té analýze není a také samo Ministerstvo financí řeklo, že z té analýzy nejsou žádné závěry. Analýza byla publikována v únoru tuším, nebo v některém ze zimních měsíců.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího odpovědět panu poslanci Urbanovi na to, že tady nařkl pana poslance Nykla, že hraje za Agrofert a ne za národní tým. A já bych hrozně rád hrál za národní tým a vůbec nemáme zájem na tom, abychom prezentovali problémy, které jsou v koalici, abychom je prezentovali veřejně. My je řešíme na výboru pro zdravotnictví, což je ta parketa. A když my navrhujeme věci, které by vedly k transparentnosti, jako třeba otázka slučování pojišťoven, což je naprosto zásadní, tam jde o velké peníze, nebo o cenotvorbě léků, tak ministr vystoupí a řekne: Já jsem zásadně, zásadně, zásadně proti! Bez jakéhokoliv důvodu. Tak to je ta hra za nároďák?
Děkuji, pane předsedo. K panu Urbanovi - národní tým. Nebo za koho je vlastně? Proč nepřijde na Ministerstvo financí? Proč mě tady interpelujete, když tedy jsme národní tým? Já jsem si dělal statistiku interpelací našich poslanců a nemám pocit, že by interpelovali naše koaliční partnery. Když jsme tedy národní tým, tak přijďte, pane Seďo, všechno vám ukážu a odpovím vám stokrát. Výsledky jednání, které tady zase někdo zkrátil, že nejsou. S panem Němečkem zatím nejsou výsledky jednání. Tak já bych znova zopakoval ty výsledky. A k panu Hegerovi.
Děkuji za dodržení času.
Jsem rád, že máme nějaký nároďák. To je ta koalice. Takže když ho postaví, tak od něj chtějí výsledky. Je jim úplně jedno, jak hrál nároďák před dvěma lety, jestli tam byli špatní hráči, jestli tam všechno rozkradli nebo vykopali špatně. Já výsledky žádné nevidím. Ale nevidím žádné výsledky ani v dopravě, nikde jinde.
Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Seďa s faktickou poznámkou.
Já si myslím, že to je skutečně systémový problém, který na západ od naší republiky nemá obdoby, a myslím si, že skutečně je na vládě, aby rychle tento problém, tuto ostudu odstranila. Tím děláte panu předsedovi Babišovi medvědí službu. V té době už snad nebyl v koalici, přeběhl. Samozřejmě čemu se sociální demokracie diví? Vždyť je to klasické vrtění psem.
A není pravda, že bychom tu debatu nezvedli, jak říkal pan poslanec Jandák. To myslím, že to, co děláte, a to je chyba, odmítáte se o tom bavit. Pan předseda Vyzula mi potvrdí, že když byla na zdravotním výboru diskuse na téma koncepce českého zdravotnictví, tak tam přišli asi tři poslanci, mám takový pocit.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. To bylo poslední vystoupení v rámci písemných interpelací na členy vlády. Přerušuji tedy interpelaci pana poslance Sedi, v které bude pokračováno v dalším termínu, a končím písemné interpelace na členy vlády. Informace ministra financí a ministryně pro místní rozvoj k financování monitorovacího systému evropských fondů Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Petr Adam. Pokud chcete, paní poslankyně, navrhnout změnu programu, máte ještě na to 23 minut. Děkuji.
Jsme uprostřed bodu, nemůžeme navrhovat změny v programu. Je mi líto.
Nicméně respektuji tuto námitku. Já jsem se o ní poradil s legislativou. Takže považuji toto hlasování za zmatečné.
Máte slovo.
Můžeme zvyšovat platby za státní pojištěnce, od roku 1993 vzrostly ze 17 na současných 60 miliard korun, ale to samozřejmě má své limity.